V té době, za rok, nejpozději za dva, tu ale budou naprosto jiné mutace virů, na které už stávající vakcíny nebudou stačit, takže se při stávajícím přístupu vlády kolečko rozběhne zase od začátku. Máme tady také ze strany vlády nevyřešenou otázku, kdo z těch, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by měl být naočkován první. Nejstarší lidé, nebo ti, kteří se o ně starají? Když nebude elektřina nebo voda, tak republika nebude fungovat. Všechny politické strany kromě SPD navrhly prodloužení nouzového stavu, chtěly jednat o prodloužení nouzového stavu. To znamená buď všichni, nebo tyto politické strany nebudou pro jednání o prodloužení nouzového stavu. Já jsem za hnutí SPD jako jediný toto odmítl, protože SPD má konzistentní stanovisko a říkáme, že nebudeme pro prodloužení nouzového stavu, a zároveň navrhujeme pozitivní alternativní řešení a navrhujeme ho již od loňského jara. To znamená, aby se vláda soustředila na ochranu ohrožených a rizikových skupin, udržení zdravotního systému bez plošného nouzového stavu. Už jsem je říkal i ve svém projevu konkrétně, jasně. Dali jsme to na stůl.
Byly vám rozdány pozměňovací návrhy. Konstatuji, že ve třetím čtení není žádná písemná přihláška. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Ptám se: je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování a oznámila nám, jak to budeme jednotlivě hlasovat. Paní zpravodajko, máte slovo. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Požádám vždycky paní ministryni o stanovisko.
Ano, děkuji za slovo. Týká se povinnosti hlásit volná pracovní místa.
Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Další návrh.
Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem B1 paní poslankyně Šafránkové.
Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji vám. Děkuji vám. O tom nenapsal nikdo nic! Přitom je to výzva k fyzické likvidaci ministra vnitra. Paní zpravodajce ho odevzdám teď hned.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. ten plán skutečně byl takový, že bude klesat počet lidí na jednotkách intenzivní péče, že budou klesat covidoví pacienti tempem, jaké se odhadovalo, a pak by ten plán byl realizovatelný. A proto nedošlo k těm uvažovaným krokům - k návratu maturitních ročníků, deváťáků, nejmenších dětí. O důvodech se nemusíme bavit, každý z vás je zná. Ten výpadek je dlouhý a každý z nás by chtěl, aby ty děti už byly zpátky. Co se týká toho, jakým jiným způsobem v této pandemické krizi uspořádat přijímací zkoušky na středních školách, tak bylo vyhlášeno na podzim tohoto roku, to znamená ještě v listopadu. Takže zase, spousta těch věcí, které říkáte, jsou již dávno zapracovány. Je to tam propsáno a na ty pracovníky myslíme. To znamená, návrat do škol celou dobu je priorita. Nikdo neřekl, že to bude stačit, ale uvědomte si, že v rámci rozpočtového určení daní jde 14 miliard korun na provozní výdaje škol jejich zřizovatelům - krajům a obcím. A toto je ta část rozpočtu, ze které se tyto prostředky mají pořizovat. Ale je to jasné, je to nestandardní situace, a proto vláda přistoupila už na začátku října k tomu, že tam poslala téměř 3 miliony respirátorů. Ano, najdete na té cestě, kterou vláda prochází, spousty chyb - komunikačních i věcných. Ale když se podíváte do jakékoliv evropské země, najdete je tam také. A stejně jako jsou pochybení na straně vlády, jsou pochybení na straně každého z nás, protože všichni můžeme něco dělat lépe. Ale máte pravdu, vláda má tu největší odpovědnost. Díky tomu dnes můžeme vést debatu o neinvazivních typech antigenních testů, ale i PCR testů třeba české provenience, které nejsou tím méně příjemným způsobem odběru odebírány, ale jsou neinvazivní, jsou přátelské v uvozovkách a umožňují nám uvažovat o návratových scénářích za použití antigenního testování a PCR testování ze slin na našich školách.
Já bych chápal to, že každá opoziční strana přijde s nějakým návrhem a s nějakým požadavkem a my se o něm budeme bavit. Jestliže všechny opoziční strany, tak do toho půjdeme. Tady panuje přesvědčení, že v této zemi řada lidí toho už má plné zuby. Ale jde o to, aby tyhle voliče nesklidil jenom někdo. Chápete, to znamená: kdybychom se dohodli, že to uděláme všichni, tak na tom nebude těžit nikdo. Takhle probíhá ta debata: bavíme se o voličích. Já to chápu, jsou před námi volby. Dovoluje ta situace takhle uvažovat? To potom zní opravdu jenom jako záminka. Vlastně tu jde o hlasy, pořád jde o hlasy. Všichni tady mluvíme o zájmech lidí, mluvíme tady různé argumenty, to tady zní jako proud. Ale nakonec podstatný byl tento moment. Tady nebyla ochota, aby se řeklo: Vzdáváme se těch hlasů nespokojených, protože víme, že teď je důležité držet basu. Jsme jako oddíl, který postupuje džunglí, má za úkol přežít. A všechny ty vaše řeči jsou, přátelé, zbytečné! A půjde to na vaše hlavy! A já tady budu vystupovat a budu vám to opakovat! Až ta situace se bude takto zhoršovat, tak vám to budu opakovat, že jsem vám to řekl. Nebo jste to nikde neslyšeli, nebo to nečtete? Nebo vám to uteklo? Jestliže ještě v polovině roku 2020 se říkalo, že ten virus nemutuje nebo že nemutuje víc než ostatní, že to není nebezpečné. Tak dneska víme, že se to změnilo! To je úplně nová situace. A nemusíte chodit ani do zahraničních časopisů, protože i v našich si najdete, že se ukazuje, že jsou nakažlivější, a dokonce se mluví o tom, že mají horší průběh v případě té brazilské a jihoafrické. Včera ve Financial Times psali přece, že AstraZeneca nefunguje, že ji vysazují, protože nemá účinnost. Podívejte se na akcie AstraZenecy a Pfizeru! Ta naše technokratická představa: vyrobíme mutace (?) a všechno vyřešíme - to není tak jednoduché. Vy jste řekli, že to nefunguje, ten systém. Možná že brzdíme málo, možná je to nedostatečné. Ale kdybychom to pustili, tak to poletí! A vy říkáte, brzdí to málo, tak ty brzdy vyřadíme úplně. Vždyť to je šílenství! Já bych nechal hlasovat důvěru opozici, nedůvěru opozici za to, že v této situaci vy mluvíte o hlasech. Ano, vy se zabýváte tím, abyste neztratili hlasy. Opovažte se s tím něco dělat! A to mi tady někdo vyhrožuje, že chceme něco dělat? Já bych byl rád, kdybyste se vy zamysleli nad rolí, kterou tady sehráváte. Tohle je prostě šílenství! A já opakuji a obracím se na předsedy opozičních stran: Je možné, že tady někoho nemáte rádi, že tady někoho nesnášíte z téhle vlády, máte ho plné zuby. Já to všechno chápu, tomu rozumím, to k politice patří. A teď prostě zapomeňme na to, kdo na čem vydělává nebo nevydělává. To nevíme. Nevíme, co bude za měsíc, nebude za dva měsíce. Ale nemůžeme to prostě pustit! Nemůžeme to teď odbrzdit. Vy opravdu nemůžete vědět, co se přesně děje. To znamená, jestli ten systém, který tady máme, ve skutečnosti nedělá maximum pro to, aby zabránil tomu dramatickému nástupu. A nemůžete jenom tak to teď vyhodit do povětří. Pan předseda Fiala, který říká, že tato situace je velká příležitost.
Chtěl jsem tedy schválit pořad... Nebo chcete hned?
Děkuji.
Já tedy z pozice předsedajícího schůze na základě dohody všech, tady nikdo nemá námitku, přerušuji schůzi do 10 hodin 10 minut. Já už potom nebudu u mikrofonu, tak dnes je 11. února a narozeniny má Robert Králíček.
K čemu ho tedy máme? Tak ho zrušme, Státní ústav pro kontrolu léčiv, a my ho potom znovu postavíme na lidech, kteří budou mít politickou odvahu, aby nám řekli, jestli vakcíny jsou bezpečné, nebo nejsou bezpečné. To je přece pro ty občany nejdůležitější. Znovu opakuji, vakcína nemá ideologii a já bych chtěl, abychom pomáhali českým občanům. Jsem přesvědčen o tom, že ji v budoucnu projednáme. Nejvyšší kontrolní úřad na to upozorňuje ve své zprávě, která je dlouhá. Je to padni, komu padni. Já nechci nikoho jmenovat, ale někdo by prostě za to měl pykat. Samozřejmě bych našel ještě spoustu dalších věcí, ale stanovisko klubu, které je nejdůležitější, jsem tady řekl. A znovu opakuji, a naposledy: bojujme s virem, ne s lidmi, a hnutí SPD bude hlasovat proti nouzovému stavu.
Pak přijde předseda KSČM a řekne: Toto opatření je úplná blbost, nefunguje to, my ho zásadně odmítáme, ale současně budeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. To je výsledek nouzového stavu a činnosti této vlády. To nejsou jenom denní statistiky a čísla v excelovských tabulkách, to jsou konkrétní lidé a jejich bolest. A máme nejhorší čísla na světě a vláda má tu odvahu přijít a říct: My to ještě potřebujeme. Čísla se zlepšují, to jsme všichni rádi, ale zlepšují se díky našim občanům. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat té drtivé většině našich občanů, kteří mnohdy nesmyslná opatření, ale mnohdy správná, abychom byli spravedliví, poctivě dodržují už déle než rok, ale myslím si, že zcela oprávněně už toho mají dost.
Chtěl bych vyzvat vládu a pana ministra Zaorálka k tomu, aby v dialogu s kulturními aktéry bylo připraveno fungování kultury v oblasti divadla, tance, hudby, velkých venkovních koncertů i dalších, muzeí, galerií, k tomu, jak bude fungovat letos, jak bude fungovat v příštím roce, jaké budou předvídatelné a stabilní parametry, ve kterých může kultura fungovat. Je to pro nás velmi důležité. Myslím si, že česká kultura si to určitě zaslouží.
Děkuji za pozornost.
Mnozí tady hovoří o ústavnosti, zákonnosti, dodržování právních norem, dodržování závazků a podobně, ale nedělají si s tím žádné starosti, když jim to nevyhovuje. My jsme součástí mezinárodního společenství, máme uzavřeno přes 200 mezinárodních smluv, ze kterých nám plynou povinnosti a závazky a také práva. A už tím, že jsme vyřadili čínského dodavatele, aspoň podle toho, jak to bylo prezentováno, jsme samozřejmě naše mezinárodně právní závazky porušili. Kolik jsme slyšeli slov o transparenci, kolik jsme slyšeli slov o dodržování zákonů a závazků, ale my si tady debatujeme, jako by se nás to netýkalo, jako kdybychom mohli netransparentním způsobem nebo s porušením svých závazků v rámci mezinárodních dohod vyloučit kohokoliv. Odmítám jakékoliv nařčení o tom, že Komunistická strana Čech a Moravy něco obchoduje, dělá nějaké kšefty, ať je říká kdokoliv. Byly to podmínky, které se dají udělat jak v nouzovém stavu, tak ve stavu nebezpečí. A opakuji, nemluvíme za všechny. Mluvím jenom o tom, že názory na tuto věc jsou rozdílné. Není to prokázáno!
Děkuji za slovo. Všichni ti, kteří jsou ohroženi tou situací tak, že už přicházejí o dlouho budované firmy, a to tedy přicházejí, ty krachy začínají rapidně přibývat. Právě pro ty všechny, kteří jsou tím postiženi, to je dnes denní chléb a jsou naštvaní, že nemohou ani na svoji chalupu v jiném okrese, byť by nasedli do auta se svojí rodinou, dojeli by tam a nebyli by jakýmkoliv ohrožením kohokoliv jiného. Že nemohou do svého malého krámku v ulici, ten musí být zavřený, byť v supermarketech je hlava na hlavě. To si často mnozí uvědomují, že je věc, která nevadí, ale aby se mohli vrátit ke svému oblíbenému prodejci, ať už jakéhokoliv zboží, tak to prostě nejde. Není důvod, aby tady platila jiná pravidla pro některé a aby se na to lidé venku dívali a říkali si: Proč ten dvojí metr? Já bych byla pro. Mnoho lidí zkrátka padá, lidově řečeno, na hubu, promiňte mi ten výraz, ale lepší určitě neexistuje už v tomto směru, a drží. Kolikrát už jsme to slyšeli za posledního půl roku se nedá ani dopočítat. Ještě dva týdny, ještě tři týdny, obětujme ten či onen měsíc. Slýchají to neustále. Ale v rámci okresů že platí některé výjimky, některé zas nikoliv, tak to zas tak zásadní vliv nemá, takže to je jedna věc, na kterou vláda nouzový stav potřebuje. A druhá věc, na kterou je potřeba nouzový stav, jsou výběrová řízení, respektive právě aby nemusela vláda nakupovat dle zákona o veřejných zakázkách. To znamená netransparentní zakázky a závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, ten už všichni známe. Každopádně na omezení pohybu bychom netrvali a myslím, že pak se obejdeme s pandemickým zákonem. Konečně jej máme - vláda jej měsíce měla připravovat, úplně se na to vykašlala, teď už jej máme, tak jej pojďme konečně použít. Takže za TOP 09 mohu jednoznačně říci, že nouzový stav nepodpoříme, tak jako v minulosti už mnohokrát. Chceme, aby zakázky už musela vláda dělat zcela transparentně, aby nemohla pokračovat takováto oblíbená forma soutěžení, která je teď, a chceme, aby měla také plán toho, jak bude rozvolňovat postupně, jak bude navracet život do normálu. Pan ministr Blatný sám zmínil, že je to vlastně dobrý plán, který budou ve vládě využívat spolu s experty, je konzultovaný s experty, je potřeba akorát uvádět ty věci v život, nenechávat je jenom na papíře. Chci velice poděkovat všem zdravotníkům a chci jim vzkázat, že rozhodně si vážíme jejich práce a tímhletím nechceme podrývat, jak tady někteří se snaží podsouvat, jejich práci, ale chceme, aby lidé měli příležitost třeba odjet právě na svoji chalupu či chatu.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jestli se domníváte, že nám je to příjemné, že tu neustále mluvíme do dubu, tak se mýlíte.
Podle všech teoretiků, ať si vezmu Friedmana, nebo Hayeka, tak u každého platí, že svoboda jednotlivce končí tam, kde vy ohrožujete toho druhého. Mně toto prostě strašně vadí, že to musím trpět a že se na to musím dívat, protože si myslím: ani ta nejtvrdší liberální pravice si nemůže dovolit hájit to, že někdo může svým chováním ohrožovat ty ostatní. To je prostě něco, co mi nesmírně vadí, a já konečně si říkám, že to musím říci. Mně tohle připadá, že je absolutně špatný příklad. A opakuji: Neexistuje žádná teorie, která by ospravedlňovala to, že vy svým chováním ohrožujete ty, kteří jsou kolem vás. Mně vadí to, že se musím na něco takového dívat! A jsem přesvědčen, že to vadí i lidem, kteří se na tu Sněmovnu dívají.
Kdykoliv, kdy se naskytne šance, je to vždy dobře, bez žádných dalších podmínek. Ale k tomu slovíčkaření, které tady použil pan ministr vnitra. Myslím, že si to pamatujeme všichni, jak šly ty události za sebou. Jiný postup při prodloužení nouzového stavu není možný. Jinými slovy, vláda jednala nezákonně, protiústavně, zvolila postup, který zákonný není. Jiný postup není možný, řekl Ústavní soud, a vláda zvolila jiný postup. Vzpomeňme si na nezákonné odložení voleb v senátním okrsku, obvodu Teplice. A takhle bych mohl pokračovat jeden příklad za druhým, jak vláda porušuje ústavu a zákony.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen dva prstíčky... Lidi jsou zoufalí. Nedodržují je, když jsou nesmyslná! Světlo na konci tunelu žádné! Přijímáte opatření, protože můžete. Nechte lidi dýchat, postarejte se o svůj národ a přestaňte mu škodit!
Mně k tomuto vystoupení bohužel donutil pan ministr vnitra Hamáček a byla bych ráda, kdyby mě na chvilku poslouchal, jinak bych tady samozřejmě už nevystupovala, protože to, co jsem chtěla říct, už jsem řekla ve svém předešlém vystoupení. My jsme se tady do vás v ničem nenavážely, řekly jsme tady svoje názory. Já jsem se podívala, i co říkala paní Majerová Zahradníková, a nerozumím tudíž vašemu projevu na kolegyni Majerovou nebo na mě, to je jedno. Ano, vy tady říkáte, že to je tedy na pomoc a zdraví občanům, to samozřejmě chceme všichni, ale na druhou stranu nouzový stav také umožňuje zrychlené řízení neboli rychlejší mód výběrového řízení na zakázky, neprobíhá to v řádném řízení, tak jako obvykle.
Pozitivně, já za sebe toto beru, za sebe osobně, jako poslední prodloužení nouzového stavu s tím, že za mě priorita je, že po Velikonocích se opravdu vrátí děti do škol. Děkuji.
Slovo má pan poslanec Rozvoral, připraví se paní poslankyně Maříková.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Současná vládní opatření nefungují zcela účinně, a proto navrhujeme, že lze situaci s šířením koronaviru řešit za pomoci jiných vhodných nástrojů a též opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Vláda musí zabezpečit a postarat se o rizikové skupiny obyvatel, kterých je zhruba 20 %, a ostatní nechat pracovat, chodit do školy a umožnit jim za dodržování přijatých a pevně stanovených opatření žít. Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory, vitaminy, dezinfekci a dostupné léky. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodů a dalších skupin živnostníků. Též prosazujeme podporu vlastní kapacity pro produkci našich českých ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. V této souvislosti připomenu závěr NKÚ ve věci prověření státních nákupů zdravotnického materiálu v souvislosti s bojem proti koronaviru. NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek už v době počátků nouzového stavu obdržel mnoho dotazů a informací od občanů, ze kterých vyplývaly výrazné rozdíly v cenách, za které jednotlivá ministerstva nakupovala ochranné pomůcky. Tento návrh změn plánovaných kontrol prezident NKÚ Kala obhajoval tvrzením, že ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně. Výsledky z této kontrolní akce jeho obavy zcela potvrdily. Výsledky kontroly okomentoval prezident NKÚ Kala slovy - cituji: "Ukázalo se, že stát podcenil přípravy na krizi a na problémy při jejich zvládání. Nebudu známkovat postup ministerstev jako ve škole, ale budu hodnotit slovně.